Vzhledem k tomu, že věc projednaly tyto tři výbory, řada z vás již návrh zná a orientuje se v něm. Jde o důležitý zákon a prosím, abyste mu věnovali i nadále pozornost. Přijatá usnesení výborů, především pak výboru pro bezpečnost, text novely navrhují dále rozšířit a snaží se do textu zákona zapracovat i řešení některých varujících poznatků z praxe, kdy je díky libovůli jeho stávajícího znění zákon zneužíván proti zájmům České republiky osobami, které jsou v naší zemi nežádoucí. Návrhy směřují k navýšení pokut ve správním řízení a rozšíření počtu rozhodnutí, u kterých je vyloučen soudní přezkum, o rozhodnutí o správním vyhoštění. To, před čím bych naopak důrazně varoval, je jakékoliv rozvolňování cizineckého režimu. Říkám to zde vědomě z pozice zpravodaje, neboť vím, že i takové snahy tu jsou. Vím také, že jsou v systému další pozměňovací návrhy. Bude pak na výboru pro bezpečnost jako na výboru garančním, aby věc znovu projednal a přijal příslušná doporučení pro třetí čtení návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.
Já také děkuji.
Dobrý den, děkuji vám za slovo. Myslím si, že jejich jednotliví navrhovatelé vám v podrobné rozpravě jejich konkrétní význam a znění okomentují.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, kolegové, hospodářský výbor k tomuto návrhu zákona přijal dva pozměňovací návrhy.
Právě proto tady hlasujeme o věci, která je skutečně hodnotová.
Děkuji. To je první věc, kterou bych ráda připomněla. Druhá záležitost. Neustále tady padá, že musíme připravit systémový návrh této záležitosti, úpravy příspěvků na péči. No právě to je systémový návrh. Padlo tady také, že máme nedostatečně financované sociální služby. Budeme potřebovat připravit opravdu systémový návrh, který bude kopírovat demografický vývoj, ale zároveň bych ráda zdůraznila, že jsme připravili historicky nejvyšší rozpočet na sociální služby. Připravujeme novelu lékařské posudkové služby.
To je zatím počet faktických poznámek.
Já chci reagovat na průběh diskuse. Já tomu nemůžu věřit. A k té částce. Ta byla vydiskutovaná skutečně už v minulém volebním období, jak zde zaznívá, jak jsme přišli na tuto částku. Tím, že minulá Poslanecká sněmovna nestihla projednat tento tisk, tak pan senátor Plaček a jeho kolegové v podstatě okamžitě po volbách to téma zvedli a do Poslanecké sněmovny přinesli ten návrh znovu.
A mám tady další.
Já bych krátce reagoval na vystoupení paní ministryně Maláčové. Paní ministryně tady zmínila, že se podařilo historicky dosáhnout nejvyššího rozpočtu na sociální služby na příští rok. Ale už nehovořila o tom, že jak požadavek krajů, tak požadavek poskytovatelů sociálních služeb byl mnohem vyšší. Také rozpočet nepočítá s tím, že končí některé individuální projekty z evropských fondů, které také v rozpočtu z národních zdrojů nejsou dofinancované. Takže v rozpočtu na sociální služby chybí 800 mil. korun, které budeme muset dofinancovat.
Paní ministryně, pokud chcete faktickou poznámku, tak budete sedmá. Nyní paní poslankyně Aulická.
Neustále odkládáme situaci sociálně-zdravotního pomezí.
Těm, kteří si nemohou pomoci. Rozdávám všem. Bez ohledu na to, zda to potřebují, nebo ne. Bez ohledu na to, jestli dochází ke zneužívání sociálních dávek, nebo ne. To je rozdíl mezi sociálním a socialistickým. Veďme ji jinde, veďme ji u rozpočtu příští týden ve třetím čtení, padají tam návrhy a můžeme si to říkat. Ale nezapomeňme na ty individuální projekty.
Prosím.
Ano, děkuji panu poslanci Stanjurovi za to vysvětlení. Jenom ale jak jsem to poslouchal a pochopil, tak v tom případě, když je to rozdávání všem, ten socialistický způsob, tak pak ten váš návrh dneska chápu jako socialistický. A jinak bych chtěl říci, že ještě co řekl předřečník, jak to bylo velice významné, to, co řekl pan poslanec Stanjura, je možné, že to bylo velmi významné.
Čeština je opravdu hezký jazyk, tak já to řeknu přesněji. Všem, kteří to potřebují. Kdežto socialisté říkají: všem, a to i těm, kteří to nepotřebují. Je tady někdo? Tak se nemusíme chytat za slovo. To není obědy zdarma těm, kteří to potřebují, a to umí vyřešit obec, škola, máme na to jiné programy. Ale obědy zdarma všem bez testu majetku, to je případ socialistického! Kdybyste propagovali obědy zdarma těm, kteří to potřebují, na tom se shodneme. Obědy zdarma všem je typické socialistické opatření. On dělá, že mi nerozumí, on je ale inteligentní, on mi rozumí.
Děkuji a faktické poznámky nejsou ještě zcela u konce.
Faktická poznámka k panu Stanjurovi: V případě školních obědů již brzy budeme projednávat náš poslanecký návrh, takže bude na to čas. A určitě doporučení:
Děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní paní poslankyně Gajdůšková, připraví se pan poslanec Dolínek.
Je otázka samozřejmě na to, co zde zaznělo o potřebnosti, kdo tedy určí tu potřebnost. A v tom se určitě neshodneme. My si myslíme, že potřebná je většina lidí v této zemi. A jestli se bavíme o dětech, tak cokoli dětem pomůže, je potřebné. To je jedna věc. A druhá věc ve vztahu k těm pobytovým sociálním službám a navyšování příspěvků i v této oblasti. Ano, v pobytových sociálních službách potřebujeme navýšit peníze především na zaměstnance těchto služeb. To je pravda. Ale ve vztahu k jejich klientům to je trošku jinak. Tam přece ti lidé dostávají další služby prostřednictvím toho, že ta pobytová služba vůbec existuje. Tam jdou dotace. Ti lidé na tom nejsou tak jako ti, kteří jsou doma a kteří dostanou skutečně jenom ten příspěvek, o kterém se dneska zde bavíme. Já jsem přesvědčena o tom, že je dobře návrh pana poslance Sklenáka i s tím časovým rozlišením.
Děkuji. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Onderka.
Víte, jsou věci, které chápu, že nemůže každý sledovat. Ale říkám, bylo to na základě toho, že praxe těm potřebným ukázala, že to je velmi přínosné pro celý systém.
Děkuji a ještě dvě faktické poznámky. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Já bych chtěl reagovat prostřednictvím předsedajícího na paní Valachovou, která nás tady učí z pravicové politiky. David Cameron zaváděl obědy zdarma kvůli tomu, že byl v koalici s progresivními liberály, se kterými by si paní Valachová asi rozuměla víc než se svým poslaneckým klubem.
Nyní faktická poznámka pana poslance Vojtěcha Munzara. A mám další čtyři faktické poznámky.
Dobrý den, dámy a pánové. No ono se hezky rozdává z cizího. To je ten socialistický přístup. Ony to nejsou obědy zdarma! Nic není zdarma! Je to přesun platby od rodičů k daňovým poplatníkům.
Nyní pan poslanec Aleš Juchelka s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher a poté pan Jan Čižinský.
Moc děkuji, pane předsedající. U těch pobytových služeb je to malinko rozdíl, a u těch, kteří jsou pečující doma.
Tady zmíním znova slovo systém. Již tady byla i dvakrát zmíněna lékařská posudková služba. I to padá na výboru pro sociální politiku. Není to dobře nastaveno, není dobře fungující lékařská posudková služba. Celý systém přiznávání příspěvků není dobře fungující. A věřím tomu, že nejenom nám členům sociálního výboru chodí mnohé maily s životními příběhy. Tam se přesně ukazuje, jak tento náš systém funguje. Nefunguje dobře. Doufejme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí přijde v nejbližší době se systémovou změnou. Myslím si, že konkrétně z půdy sociálního výboru jsou konkrétní nápady na to, jak toto změnit nejen za toto funkční období, kdy jsme už měli asi dvakrát nebo třikrát téma lékařské posudkové služby, přiznávání příspěvku na péči, ale především i z minulého funkčního období. Chci poděkovat tímto všem pečujícím osobám, protože ve svém okolí mám opravdu mnoho lidí, kteří mají zkušenosti se systémem. I já sama do toho systému za chvíli vpluji, protože se budu snažit zabezpečit péči pro mou maminku. Neříkám, že se na to těším, protože vím, co mě čeká, ale jsem zvědavá na to, jak ten náš systém bude fungovat. A přeji hodně trpělivosti všem, kteří zažívají s tímto systémem nepříjemné situace, ať nemusí prodávat své nemovitosti, své byty, ať se nemusí stěhovat, ať mají důstojný život. Proto i my jako ANO jsme přišli s kompromisním návrhem paní Lenky Dražilové, která bohužel dostává nepříjemné maily. A proto pokud samozřejmě neprojde pozměňovací návrh Lenky Dražilové, tak my jako hnutí ANO se přikloníme k další verzi, která zde rozkládá účinnost pro třetí a čtvrtý stupeň. Dámy a pánové, já vám děkuji za podporu, za zájem o tuto problematiku.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jaroslava Foldyny a poté přednostní právo paní ministryně Maláčové. Konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Podívejte, ono o čem tady dvě hodiny diskutujeme. Diskutujeme o tom, že chceme přidat peníze českým postiženým občanům, lidem, kterým se žije z nás téměř nejhůř. No není to gesto a není to populismus. Přátelé, a jestli je to gesto a populismus a pomůže to těm lidem, já pro to zvednu obě ruce. Já nechci uzavírat žádné kompromisní návrhy. V čem chcete být kompromisní? Paní ministryni předkládá nějaký návrh, který částečně řeší komplexní problém. Částečně řeší, ale řeší. Nebuďte prosím vás malicherní v jedné věci. Nikdy nebyla Česká republika tak bohatá, jako je dneska. Neposílejme peníze na zbytečnosti, dávejme peníze na věci, které jsou důležité. No, přidá se těm lidem, kteří to potřebují. A přidá se jim z těch peněz, které tady jsou.
Nyní... Je tady faktická poznámka pana poslance Jiřího Kobzy.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já vám děkuji za probíhající diskuzi a chtěl bych říct, že právě zdroj financí na péči je předmětem našeho pozměňovacího návrhu číslo 1836, který jsme podali a který jsem prezentoval, kdy navrhujeme přesunout část prostředků z kapitoly rozvojová pomoc, protože si myslím, že podpora bosenských mlékařů nebo gruzínských včelařů není tak důležitá jako pomoc naším vlastním postižených. A myslím, že jsme na to navrhli docela rozumnou částku. Tak doufám, že všichni kolegové, kteří tady vystupují a diskutují, náš pozměňovací návrh podpoří.
Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek také s faktickou poznámkou.
Já myslím, že ta debata je sice důležitá, ale že jsme se tady v zásadě shodli.
Také děkuji. A nyní tedy mohu otevřít obecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni tři poslanci. Je to pan poslanec Bžoch, pan poslanec Kopřiva a paní poslankyně Gajdůšková.
Děkuji za slovo. Hlavním principem mimořádného pracovního víza je cirkulární migrace, má sloužit k vykrytí pracovních sil v případě jejich nedostatku v určitých konkrétních odvětvích. Zároveň bude předem znát podmínky pobytu na mimořádné pracovní vízum. Další pozměňovací návrh se týká adaptačně integračních kurzů. Jedná se o to, že navrhovaný právní stav nemyslí na situace, kdy pro cizince bude v praxi nemožné adaptačně integrační kurz absolvovat. Dalším bodem tohoto pozměňovacího návrhu je vlastně úprava, jak a komu se bude integrační kurz hradit. Činnost center na podporu integrace cizinců bude pokryta dotacemi. Odklad účinnosti povede k prodloužení lhůty na uvedení celého institutu adaptačně integračních kurzů do praxe. V současnosti se jedná o vládou schválené programy, které představují jednak režimy Ukrajina, Srbsko, Mongolsko a Filipíny, a jednak projekty Ukrajina, Indie. Posledním pozměňovacím návrhem je návrh, který doplňuje a zpřesňuje, kdo je to zákonný zástupce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ze začátku svého příspěvku se omluvím za mírnou hlasovou indispozici, takže zkrátím svá odůvodnění ke dvěma pozměňovacím návrhům. Navrhovaný bod ruší novelou zaváděný poplatek 60 eur za podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Navrhovaný bod čtyři potom položka 162 bod Celé to odůvodnění je součástí mého pozměňovacího návrhu. Navrhovaná úprava však ve skutečnosti obchází judikaturu Nejvyššího správního soudu a zatěžuje řízení před zastupitelskými úřady požadavky, které jdou zcela proti rozvoji moderních technologií a strategií eGovernmentu.
Děkuji.
Zůstává nejasné, zda vůbec byly posuzovány dopady předloženého návrhu v tomto smyslu. Takže s ohledem na výše uvedené je třeba vrátit v oblasti řízení před zastupitelskými úřady k nulové variantě, tedy vypuštění výše uvedených bodů z vládního návrhu.
Proč takového krakena vůbec pouštět ven? A pak se bavme o tom, jestli nezměnit obecně tu legislativu a zařazení vodáků v zákoně, v kterém by pravděpodobně neměli co dělat. Pojďme krok po kroku.
To, co říkal, nemá žádnou logiku, protože jestliže se tady bavíme o restrikcích, tak proč je tam tedy to jedno promile? Tak proč to tam vůbec je něco takového? Proč tam tedy není nic, když nechce restrikce, ne?
Já bych asi na začátek zareagoval na paní poslankyni Procházkovou. Protože někteří nesouhlasí s tím, aby tady bylo neomezeně pro toho vůdce plavidla, tak jsme navrhli kompromisní návrh, omezit vůdce plavidla, toho, kdo je vlastně zodpovědný za celou tu posádku, za celé to plavidlo, aby byl omezený nějakou určitou mírou alkoholu. Pan ministr mi dal de facto negativní stanovisko, které stále trvá, že je proti prolamování nulové tolerance. Vzhledem k tomu, že v prvním čtení byly velké výtky, udělal jsem kompromisní návrh na to nemít neomezeně vůdce plavidla. Tento kompromisní návrh jsem předložil hospodářskému výboru. Hospodářský výbor přijal jedno promile. Nyní jsme ve třetím čtení a navrhuje se vrácení opět do druhého. Tento návrh přednesl pan ministr Ťok s vizí, zdali by vodáky nešlo vyjmout ze zákona úplně, tudíž nebyli by omezeni ani tím jedním promile, měli by neomezeno. V momentě, kdy je vyjímáme pouze z paragrafu o přestupku, tak pro ně platí všechna ostatní pravidla. Musí dodržovat všechna ostatní pravidla. Je to analogicky, pokud bychom chodce vyjmuli ze zákona o pozemních komunikacích, nebyl by účastníkem silničního provozu. Stejně tak je to v té dopravě na vodě. Takže jsou tam další pravidla, která ti vodáci musí dodržovat, že vůdce toho plavidla je zodpovědný za posádku. To je důležité pravidlo. Že kdykoliv plavební správa nebo policista může vyloučit posádku, která je pod vlivem alkoholu, vůbec z plavby, že ji může vyloučit ven. To je podle mě také dobré pravidlo, že vůbec dodržují předpisy. Vlastně všechno, krom tohoto předpisu, krom tohoto jednoho paragrafu o alkoholu, že a priori dostane pokutu ten, kdo má nějaký alkohol, aniž by se choval jakkoliv špatně vůči svému okolí, jakkoliv ohrožoval někoho nebo ohrožoval i svoji posádku, to samozřejmě také nemůže. Požádal bych, zdali bychom mohli schválit tento zákon nyní. Nevracet ho do druhého čtení.
Takže paní poslankyně Procházková.
Tak zase k mému předřečníkovi prostřednictvím vás, pane předsedající. No pořád to neřeší to, že budete ty lidi kontrolovat. Budete kontrolovat tedy i tu nulu. Budete kontrolovat i to jedno promile. Jako kdy si vyberete a jak si vyberete, koho budete kontrolovat? Jak chcete zkontrolovat to jedno promile? Musíte mu dát dýchnout.
Nyní mám ještě jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Ferjenčík.
Nyní pan poslanec Radek Koten, připraví se paní poslankyně Pekarová, oba s faktickou poznámkou. Paní ministryně Maláčová bude za kolegou Juchelkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já bych se připojil tady k mým předřečníkům, kteří konstatovali, že tato skupina obyvatel opravdu má velký problém.